Z vašeho Facebooku vyplývá, že vám na přírodě záleží. Vysazujete do řek raky, sbíráte kůrovce, obdivujete motýle. O 40 tunách mrtvých ryb, které rybáři vylovili z otrávené řeky a odvezli je rovnou do kafilérie , jsem bohužel nenašel ani zmínku.
Poprosím pana premiéra o odpověď.
Takže se čeká pouze na výsledek soudní expertizy. Takže by bylo dobré, kdybyste bez důkazů nikoho neobviňovali. A nechť se to prošetří. A já i o to žádám. To je samozřejmě lež. Gazdík už ukazuje prstem. Gazdík jako chlap dokonce. Otravu Bečvy mohla způsobit chemička DEZA. Váš europoslanec Vondra. Takže potom samozřejmě tady ta, Deník Referendum, to je ta snad nejhorší žumpa, co tady je, novinářská, která zase lže, jak v minulosti lhala. Vy fakt nemáme jiný program než Agrofert nebo Babiše? Takže to, co tady se snažíte naznačit a mě interpelujete.
Za současné krizové situace považujeme za nesprávné, aby stát v tuto chvíli tyto prostředky nesoustředil na největší hrozbu. Proto jsme se rozhodli podat doprovodné usnesení ke státnímu rozpočtu na příští rok, ke kterému se následně přihlásím v podrobné rozpravě. Sociální demokracie kromě jiného načetla do systému a podává několik pozměňovacích návrhů. Když se podíváme na situaci, jaká je v České republice, nebudou hrát do konce roku. Když se podíváme na to, jak by se rozvolňovalo v příštím roce, tak si můžeme říct, že leden, únor to moc nevidíme, v březnu možná. A v ten moment se dopracujeme k tomu, že z celé sezóny budou hrát možná dva, možná tři měsíce. A předplatné budou muset vracet. Některá divadla mají to štěstí, že upoutala pozornost sponzorů a tito sponzoři jim věnují nemalé částky na fungování, protože si váží jejich činnosti. Ty podmínky jsou samozřejmě různé. A ani toto nemohla ta divadla naplnit, protože žádné premiéry prostě nebyly. Tato divadla byla normálně zavřená. Potřebují i tu kulturní složku, která nám dává to důležité, obohacuje naše osobnosti na jedné straně a na druhé nám připomíná to dobré, ale i to špatné, co jsme historicky v minulosti udělali, abychom se z toho poučili. To je jeden z pozměňovacích návrhů, který jsem podal. Poslední věc, ke které chci mluvit, je pozměňovací návrh, který podal kolega Václav Votava. Přiznám se, asi většina z nás, nebo dokonce si troufnu říct, že všichni velice dobře známe Československou obec legionářskou. A myslím si, že zde není nikdo, který by si její činnosti beze sporu nevážil. Na druhou stranu nejsem úplně přesvědčený o tom, že všichni víme, co to je Československý ústav zahraniční. Ústav byl založen po dlouhých přípravách dne 20. prosince 1928 v rámci oslav 10. výročí Československé republiky. Víte, Český svaz bojovníků za svobodu má připomínat hrdiny národního odboje za osvobození ve druhé světové válce. Působení tohoto svazu se bohužel v posledních letech stalo více než kontroverzním, a to především pod správou současného vedení a hlavně předsedy. Současná činnost spolku se výrazně odchýlila od jeho původního poslání a mnohdy až popírá hodnoty, na kterých byl spolek vybudován. Nejsou to jen některé veřejné skandály, ale také netransparentnost hospodaření svazu. Již v roce 2016 kontrolní výbor Sněmovny poukazoval na neúčelové a nehospodárné nakládání s poskytnutými dotacemi z veřejných rozpočtů. Nemyslím si, že bychom tomuto svazu měli vzít všechny finanční prostředky a podporu, protože tento svaz není jen o předsedovi, o vedení. Je tam mnoho opravdu dobrých a schopných lidí, kteří ten odkaz na druhou světovou válku berou opravdu velice vážně a řídí se tím, proč tento svaz vznikl.
Sotva se v médiích začalo o tomto pozměňovacím návrhu psát, ozvala se potrefená husa, tedy strana, komunisté, samozřejmě. A že žádnou historii nepřekrucujeme na rozdíl od vás a vašich soudruhů ve svazu, čímž teď nemyslím Sovětský svaz, ale onen spolek. A teď k argumentům Ministerstva financí, proč má tento spolek dál dostávat miliony ze státní kasy. Neboli když to řeknu s nadsázkou, že přidělování dotace je v režimu jakéhosi autopilota. Po právní, formální, stránce je to možná v pořádku, ale podle mě to nestačí. Další argument Ministerstva financí zní, že o dotaci vlastně nerozhoduje tento rezort, ale Sněmovna tím, že rozhoduje o rozpočtu jako o celku. Ale vlastně proč ne. Pro organizace, které na rozdíl od současného Českého svazu bojovníků za svobodu, jsou skutečným přínosem české společnosti i této zemi. Doufám a věřím, že pro náš návrh zdvihne ruku každá poslankyně a každý poslanec, kterým na srdci leží skutečný boj za svobodu a demokracii.
Dobrý podvečer, vážený pane místopředsedo. Vážené paní ministryně, pane ministře, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se třemi pozměňovacími návrhy, které jsme za poslanecký klub KDU-ČSL připravili pro druhé čtení návrhu státního rozpočtu na rok 2021 společně s kolegyní Pavlou Golasowskou. Všechny tyto tři pozměňovací návrhy se týkají oblasti financování sociálních služeb. A já to nechci věcně rozporovat, protože to věcně je pravda. Ona tady říkala zkušenosti z krajů, a skutečně tak jak mohu komunikovat se zástupci krajů napříč Českou republikou, tak oni vidí tu potřebnou alokaci někde mezi 5 až 6 miliardami vyšší. Také víme, že nároky na pracovníky v sociálních službách jsou stále a stále vyšší, jednak, co se týče objemu péče, jednak z hlediska dlouhodobého personálního nedostatku v sociálních službách, a také situace pandemie koronaviru jasně ukázala, že je to segment, který je z hlediska platu dlouhodobě podfinancován. Už to tady v tomto odpoledni také zaznělo. Víme, že sice v posledních letech se zvýšily platy do sociálních služeb, ale také víme, na jaké základně se v uplynulých letech začínalo. Je to formou tří pozměňovacích návrhů, které jsem načetl do systému pod čísly sněmovních dokumentů 6998, 6999 a potom ten třetí pod číslem rovných 7000 a formálně se k nim v tuto chvíli přihlašuji. Podpora těchto individuálních projektů z evropských strukturálních fondů vesměs skončila už v roce 2019, nicméně ani v rozpočtu na rok 2020, ani v rozpočtu na rok 2021 nejsou plně tyto výpadky vykryty. Přitom se jedná o velmi potřebné preventivní sociální služby, kdy si nemůžeme dovolit jejich výpadek. Druhý pozměňovací návrh zvyšuje alokace na sociální služby o 600 milionů korun. Tato částka má pokrýt zvýšené náklady v souvislosti s transformací psychiatrické péče. Také už o tom tady mluvila kolegyně Aulická Jírovcová. V rámci té komplexní péče o psychiatricky nemocné v tom komunitním modelu péče je samozřejmě velmi důležitá i péče sociálních služeb, a tady také končí pilotní financování z evropských strukturálních fondů a je potřeba to dokrýt z národních zdrojů. Takže na rok 2021 to ještě nějakým způsobem půjde, ale otázka je, jak to bude v dalších letech. Proto velmi věřím v to, že podpoříte ve třetím čtení námi přednesené pozměňovací návrhy, případně některé další, které tady již zazněly nebo zazní, a že dokážeme veřejnosti, že se dokážeme o potřebné kvalitně postarat.
Děláme toto a snažíme se o navýšení těchto peněz každým rokem. Nikdy zatím jsme nebyli vyslyšeni. Naopak, dokonce v jednom roce tam došlo k poklesu finančních prostředků. Pak tu máme jeden takový drobný pozměňovací návrh, co se týče výše finančních prostředků, ale o to neméně důležitý. Možná jste slyšeli o svaté Ludmile, určitě jste slyšeli. K této události je připravována celá řada akcí. Myslím, že i takováto akce si zaslouží velkou pozornost, protože to není jenom akce regionální, ale celostátní a skutečně velkého významu. Čtvrtým pozměňovacím návrhem je pomoc potravinovým bankám. Ta částka tam byla opravdu velmi malá. Ale vzhledem k tomu, v jaké se ocitáme situaci, a tak jak jsem v kontaktu s řediteli potravinových bank, tak stoupá počet potřebných nejenom bezdomovců, ale významně se navyšuje počet samoživitelek, osamělých seniorů, kteří si do potravinových bank chodí pro pomoc. Každoročně se dává potravinovým bankám určitá částka. A každoročně se opakuje to, že na konci roku se ocitají bez provozních peněz. Myslím, že není dobré, a je jasné, že je potřeba, aby mohly najmout nové lidi, protože počet tun, množství potravin, které jsou rozdělovány, se navyšuje. Takže na příští rok přidáváme potravinovým bankám částku 20 mil. korun, a to do podpory agropotravinářského komplexu a v tom ostatní výdaje, a je to podpora činnosti potravinových bank. Takže vás také prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Je to pouhých 20 mil. korun. Pátým pozměňovacím návrhem je kompenzace výpadku tržeb z jízdného pro kraje. A dále kraje...
Je nás tu opravdu tak akorát, a ať se nemusíme překřikovat.
Také v důsledku tohoto se významně propadly tržby z jízdného, ale náklady zůstaly v nezměněné výši. V některých evropských zemích poté stát přistoupil ke kompenzaci krajům za výpadky v tržbách jízdného. Ukázalo se, že v letošním roce ta částka nebyla vyčerpána. Myslím si, že by to mohlo krajům hodně pomoci. Protože jak už jsme zaznamenali, kraje avizují, že budou muset z různých důvodů, a my víme, z jakých, zvedat jízdné ve veřejné dopravě. Pak tam máme ještě šestý pozměňovací návrh. Ve stručnosti - aktivní politika zaměstnanosti.
Tak pan ministr nás pozdraví a otevře rozpravu.
Ano, fakticky tak činím.
Takže prosím vás, vracíme se do rozpravy a bude načtena legislativně technická úprava.
Děkuji za tu vstřícnost. Na žádost legislativy. Prvním bodem bude právě načtená legislativně technická úprava posouvající účinnost zákona. Tady máme, prosil bych, změnu v pozměňovacích návrzích B kolegy Ferjenčíka. Je sedm pozměňovacích návrhů B, které se liší pouze v číselné hodnotě. První hlasování je o legislativně technické úpravě, ta byla načtena.
Přihlášeno je nás 98, pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Jedná se spíše o technickou úpravu, ale měnící charakter.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Poprosím o nějaký stručný popis. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Dovolte mi jenom, abych přednesl procedurální návrh. Pro jistotu navrhuji jménem poslaneckého klubu ANO a ČSSD, aby Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích dnes i po 19. a 21. hodině. Přestože je tady dohoda, že dneska uděláme druhé čtení, tak pro jistotu prosím odhlasujme si to.
Po devatenácté hodině, že budeme jednat... Po devatenácté hodině o tomto bodu.
Děkuji za upozornění - omlouvám se - pana kolegy Munzara. Děkuji, pane kolego.
Můžeme pokračovat dále v rozpravě. Paní Jarošová. Paní poslankyně Jarošová vystoupí v rozpravě a připraví se pan poslanec Rozner. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové.
Já vás přeruším, paní poslankyně, protože je nás tady pět a půl a je tady hluk, jako by tady byl plný sál. Děkuji.
A z téže kapitoly ubírám z programu Podpora projektu integrace příslušníků romské komunity 10 milionů korun. Myslím si, že financování projektů integrace příslušníků romské komunity je nepřiměřené vysoké v porovnání s výsledky, které v praxi přinášejí. Proto chci část financí, to je 10 milionů, investovat do jiné oblasti, kterou je také třeba aktuálně řešit, to je do programu protidrogové politiky. Podobně navrhuji přesměrovat část financí, částku půl milionu korun, určených na podporu aktivit mužů a žen opět do programu protidrogové politiky. Je to z toho důvodu, že rovnosti mužů a žen již bylo ve většině podstatných oblastí dosaženo a až na některé menší excesy není třeba tuto oblast prioritně řešit, navíc prostřednictvím neziskových organizací. I takové ideje se ve světě prosazují v rámci podobných programů, ale jejich dopad je spíše opačný. Schopnost kandidáta se pak neposuzuje jen podle jeho schopností, ale podle jeho pohlaví.
Nechci tady otevírat nějakou velkou debatu, ale jenom chci říct, že co se týká investic, které jsou v rozpočtu označeny pro inkluzivní vzdělávání, tak pod tím je to, co také podle mého soudu nikdo nezpochybňuje. Věřím, že ani můj předřečník. A s tím jsme skoncovali, stojí to peníze.
Děkuji.
Vážený pane místopředsedo, paní kolegyně, páni kolegové, paní ministryně, samozřejmě to, co jsme zase tady slyšeli o štíhlém státu, o malém státu, to jsme slýchávali za pravicových vlád. Premiér Topolánek, premiér Nečas, vedení ODS, ten stát v podstatě nefungoval. A já ráda tuto tezi připomenu, až zase zde budou návrhy na všechny ty podpory pro firmy, podnikatele, až bude debata o tom, jak stát nefunguje a jak by měl pomáhat. Covid myslím jasně ukázal, že je potřeba držet balanc. Já bych varovala před tím, abychom se vraceli k tomu štíhlému státu, jak jsme si to zažili za pravicových vlád.
Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty. Tak doufám, že to bude stačit takto formálně. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu 7006 kolegyně Dany Balcarové. Finance jsou přesunuty především do Programu kofinancování projektu kulturní infrastruktury. Podpory rozvoje a modernizace vybavení menších institucí jsou považovány za zásadní předpoklad pro kontinuální vylepšování jejich služeb pro občany. Proto se tam navrhuje navýšení tohoto programu o 50 mil. korun.
Tak děkuji. Nyní s přednostním právem pan poslanec Jurečka.
A musím říct, že i zemědělský výbor dlouhodobě dává doporučující usnesení, aby byla posílena oblast investic, které právě souvisí se zadržením vody v krajině, souvisí vlastně s adaptací na klimatickou změnu. Ta usnesení jsou někdy naplňována více, někdy méně. Takže se tímto k tomu hlásím.
Děkuji. Prosím.
Děkuji, pane předsedající. Proč to říkám? Důvodem, proč tento pozměňující návrh společně se svými kolegy podáváme, je ten, že české hory, jak víte, jsou a budou i vlastně vzhledem ke koronavirové krizi, která nás teď provází, myslím stále víc navštěvovány turisty. Určitě všichni víme, že horská služba je nezastupitelnou složkou integrovaného záchranného systému.
A je to podle mě argumentace, která sem nepatří. Ve vládě byla dohoda, že podle vývoje situace, stejně jako to bylo v roce 2020, se tím budeme zabývat a budeme se snažit hledat řešení.
Dneska poprvé, jestli projde daňový balíček, tak statutární město Brno nebude mít ani na provozní výdaje. To je prostě katastrofa. Na investice v dalších zhruba pěti letech si bude muset půjčit 3 miliardy. Poslanecká sněmovna udělají nějaké rozhodnutí, které připravuje obce České republiky o tyto finanční prostředky, tak musí částečně nést i určitý díl odpovědnosti. A ona na to nemají.
Já teď zrekapituluji faktické poznámky, aby se poslanci zorientovali. Tak, pane předsedo Kalousku, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jen krátká reakce na to, co tu padlo z úst pana poslance Onderky a pana ministra Zaorálka. Pan poslanec Onderka mi vyčetl dávnou minulost, kdy na základě mnou prosazeného a předloženého zákona v rozpočtovém určení daní přišlo Brno o půl miliardy korun. Ono to je pravda. A ty peníze se neztratily, ty peníze dostala jiná města a obce. Dneska jsme někde na trojnásobku. A v těch regionech je to vidět. Ve vší úctě k významu velkých měst jsem přesvědčen, že ta čtyři města se zvláštními koeficienty - Praha, Brno, Ostrava a Plzeň - i poté, co něco málo odevzdala svým menším kolegům, tak jsou na tom stále ještě díky svým zvláštním koeficientům velmi dobře. To za prvé. Za druhé k panu ministru Zaorálkovi. Ano, my jsme škrtali. Během roku jsme srazili pod 3 % a stabilizovali jsme situaci.
Já jsem vystupovat nechtěl, ale když se tady strhla na hodinu a půl tato diskuze, tak řeknu pár slov. Já když jsem vás poslouchal, tak jediné takové dinosauří bylo to vaše vystoupení. Ale tato doba už je pryč. To je bod číslo jedna. Vy chcete pravý opak. Třetí věc. Vaše tvrzení, že je nesmysl, že nižší daně rozhýbávají ekonomiku, prostě není pravdivé. Vysoké daně škrtí ekonomiku, to je přece jasné. A abych řekl také něco hezkého. Takže vy jste také takovým velice mocným hlasem tady k nám hovořil.
Ta debata tady byla zajímavá, ale myslím si, že nikam moc to věcné řešení neposunula. Je to obrovská zátěž pro město Olomouc dokázat i do příštího roku utáhnout divadlo i filharmonii. Je to obrovská pálka. Je škoda, že se to nepodařilo za minulé koaliční vlády, to přiznávám, že tam se to mohlo otevřít a mohlo se to dořešit. Ale všichni cítíme, že do budoucna ta situace není udržitelná.
Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty. Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů z bloku zákony druhé čtení.